Tohle k soudu vůbec nedojde, a je to samozřejmě i o té systémové podjatosti.
Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Ivan Adamec se svojí faktickou.
Nikdy jsem neřekl, že protestuji proti tomu, když tady povedeme debatu o tom, že změníme smíšený model veřejné správy. To jsem já tady nikdy neřekl. A prosil bych opravdu, poslouchejme se. ... právě měníme ten systém, což je úplně špatně.
Já vám předávám slovo na faktickou a loučím se.
Já vám děkuji, pane poslanče. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v přihlášených v rámci faktických poznámek.
Já jsem zvyklá mluvit trošku nahlas, tak se omlouvám druhému pohlaví, že to těžce snáší, a opravdu se pokusím. Děkuji vám, pane poslanče...
Pokračujte v řeči a já případně zjednám pořádek a o chvíli vám protáhnu váš čas.
Kolonka tam sice je, ale je tam částka nula. Je to ve stenozáznamu. Jestli chcete, můžu vám ho přečíst. Takže mi tady sdělil, že ano, že ví, že zákon je porušován, že tak jak říká zákon, tak vy nekonáte, nečiníte, ale že tento zákon nechcete... ... a čekáte na nový. Nic víc mi nebylo řečeno.
Nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný, připraví se s faktickou poznámkou pan ministr Ivan Bartoš. Prosím.
Máme tady nějaké zmatky v těch pohlavích. Tady vůbec není sporu. Pan ministr to může potvrdit. Vidím před sebou pana ministra Martina Kupku.
Obec může v územním plánu stanovit uzavření takové smlouvy jako podmínku realizace určitého stavebního záměru. A dalším bodem je ten bod, o kterém se tady samozřejmě hodně diskutuje, a to je otázka odstraňování a dodatečného povolování staveb. Takovou stavbu bude možné kromě splnění všech dalších zákonných podmínek dodatečně povolit jen za podmínky, že stavebník jednal v dobré víře, tedy že zákon neporušil vědomě. Zákon také výslovně stanoví, že pokud nebude žádost o dodatečné povolení stavby podána ve stanovené lhůtě, nelze stavbu dodatečně povolit. Za těchto okolností stavební úřad stavbu povolí novým rozhodnutím, pokud se v opakovaném řízení prokáže splnění všech zákonných podmínek.
Děkuji, pane poslanče.
Doprovodný zákon je tedy platný a velká část jeho ustanovení i účinných. Při zvoleném věcném řešení a vzhledem ke složitosti takzvaného doprovodného zákona by ostatně ani nebylo možné jeho účinnost pouze částečně odložit.
Prostě je třeba vytvořit nějaký čas, abychom se dostavili zpátky do sálu a nemuseli tady to, co vykládáte a co nemá s realitou nic společného, celou dobu odsedět. Je to naprosto legitimní, vždycky se tak dělo a nevidím nejmenšího důvodu, proč by se tak dít nemělo. Procedurální návrh, který pozměňuje váš návrh, kterým se snažíte zastavit zákon, byl tady vždy akceptován. Takže nevidím důvod, proč bychom se tady měli něčím na politickém grémiu zabývat.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Jakub Michálek, připraví se pan ministr Marian Jurečka.
Já navrhuji: Pojďme jinou cestou! Pojďme se na grémiu pobavit o řekněme programu tělesné výchovy, sprintování a udržování fyzické kondice poslanců. Budeme zdravější a pro Poslaneckou sněmovnu to bude užitečnější.
Hezké poledne vám přeji. Další je přihlášen pan ministr Jurečka.
To, že občas opozice testuje přítomnost poslanců v bodech, u kterých řečníci dlouho mluví, i ve večerních hodinách, to tady je letitá praxe, s tím umíme všichni fungovat. Ukažte nám to za čtyři roky! Nedělali jsme to! Dělali jsme to u jiných členů vlády, to ano, ale jestliže premiér řádně zastupoval Českou republiku na summitu, ať už Evropské rady nebo NATO, tak se toto nedělalo. To byla džentlmenská dohoda, která se tady ctila.
Další v pořadí s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček.
Děkuji. Byl jsem dojat příspěvkem kolegy Michálka o tom příběhu s těmi podpatky a staršími. Tak omlouvám se kolegyním, které nosí podpatky. On mi tady říkal, že já jsem tady mluvil o něčem nereálném a že to tady nemuseli poslouchat. Přátelé, já jsem tady mluvil o legitimitě očekávání a právní jistotě v České republice. A pan poslanec Benda řekne, že jsem mluvil o něčem nereálném? To znamená, já jsem si skoro jistý, že měla opozice dokonce problém, že byla svolána mimořádná schůze - já jsem ji svolal podle toho, jak si ji opozice přála, ale protože byl předseda vlády v Bruselu, tak samozřejmě pak byli na mě naštvaní. Ale já jsem jim plně vyhověl, že jsem to udělal v tom termínu, kdy tu mimořádnou schůzi chtěli. A já si myslím, že příklad, kdy se žádalo o přerušení do přítomnosti premiéra...
Já jsem taky chtěla zareagovat na pana poslance Michálka, prostřednictvím pana předsedajícího.
Paní poslankyně, já vám přidám pár těch sekund a zdravíme mládež v Poslanecké sněmovně.
Je to váš zákon, který chcete změnit. Já už mám tu mřížku na zadní straně vytlačenou komplet.
Děkuji také paní poslankyni. Paní předsedkyně Schillerová zrušila svoji faktickou poznámku. K další faktické poznámce je přihlášen pan poslanec Cogan.
Já jsem dával pozměňovací návrh ke lhůtě.
Prosím kolegy a kolegyně, aby se pokud možno ztišili, aby mohl pan poslanec Stržínek pokračovat.

Já vás přeruším, pane poslanče, opravdu poprosím kolegy i pana poslance Nachera, aby pokud možno šli diskutovat mimo sál.

Jak je to možné? Psal se rok 1986, když odbor výstavby a územního plánování Městského národního výboru Rožnov pod Radhoštěm vydal územní rozhodnutí o umístění stavby a poté vydal i stavební povolení na výstavbu pozemní komunikace pro JZD Soláň. Následně bylo zahájeno řízení o odstranění stavby.

V roce 2011 kvůli podjatosti úředníku z Rožnova spis doputoval k nám do Valašského Meziříčí. Krajský úřad opět všechny prvostupňová rozhodnutí v odvolacím řízení zrušil a vrátil spis k novému řízení. Těžko jim to zazlívat, kdyby totiž jakékoliv rozhodnutí potvrdili, stanou se sami žalovanou stranou.

Vzhledem k podjatosti úředníků stavebního úřadu Valašské Meziříčí putovaly loni obě krabice na krajský úřad do Zlína, který je bude muset přidělit někomu jinému.

Digitalizace špatně nastavených procesů nic nezlepší, naopak.

Je šancí, aby se takovéto případy daly v reálném čase dotáhnout zdárně do konce. Pokud ho nová koalice zruší či odloží, čeká nás další rok nebo možná roky přešlapování na místě.

Kdo to zaplatí?

Odpověď je jednoduchá.

Jsem ráda, že se konečně také na mě od rána dostalo. Takže vážené poslankyně, vážení poslanci, musím začít smutnou statistikou. Česká republika od loňského roku vede celoevropský žebříček zdražování bytů. Hlavním důvodem je fakt, že se u nás kvůli zbytnělé byrokracii nestaví. Změnit to měl nový stavební zákon připravený a schválený minulou vládou. Jenže nový kabinet chce platnost normy o rok posunout, některé části zachovává a některé přepracuje. Ale od některých právníků zaznívá, že lidé či firmy nebudou vědět, kam pro stavební povolení jít. V praxi může novela vyvolat velké zmatky. Nový zákon se připravoval zhruba pět let a od základu mění systém povolování staveb. Stavební úřady měly z obcí přejít pod stát, část těch nejmenších měla zaniknout. O povolení se má žádat elektronicky a úřady mají dostat pevné lhůty, do kdy musejí rozhodnout. Nová vláda ale hodlá stavební úřady ponechat obcím a s Nejvyšším úřadem vůbec nepočítá. Právníci se k tomu vyjádřili, že odklad stavebního zákona je zmatečný. Co vypadá jednoduše, odložíme o rok. V praxi tak může docházet k různým paradoxním situacím, kdy se stavebníci budou soudu dotazovat na to, jak mají podat žádost, například v případě obce o vodovodní přípojku pro hasičskou zbrojnici. Stejně tak i samotní úředníci mohou být v nejistotě, pod koho vlastně patří. Na možný zmatek upozornila i ministry Legislativní rada vlády. Z Ministerstva pro místní rozvoj není schopen nikdo vysvětlit konkrétní důvod, proč by měli stavebníci být uvedeni do obrovské nejistoty a následného chaosu. Nejsem si jista, zda si pan premiér uvědomuje vážnost celé situace a zda je vůbec ochoten přijmout v celé šíři osobní odpovědnost.
Já vám děkuji za slovo.

Tak to není.
Stavebníci by mohli skončit tak, že budou žádat soud, a už to tady zaznělo od kolegyně Peštové, aby jim řekl, jak mají žádost podat, například v případě obce o vodovodní přípojku pro hasičskou zbrojnici. Je to proto, že návrhy neřeší doprovodný zákon a zcela ho ignorují.
Poprosím především pravou část sálu o ztišení.
Rozsah neřešitelného aplikačního problému je veliký. Znamená to totiž, že by ze spojeného modelu byly vyňaty agendy, které by neměly kam přejít. To absolutně nechápu, že vláda vůbec zvažovala takovýto postup. Předseda LRV ve svém stanovisku uvažuje nad tím, že by zřejmě došlo k jakési výkladové novele těchto dalších zákonů, o je ale nepředstavitelné. Co je to dobré právo? Základní princip demokratického právního státu a stěžejní normativně hodnotové východisko práva. Lidé jsou svobodní a rovni v důstojnosti a právech. Formální aspekty dobrého práva jsou například bezmezerovost, což je dobré si připomenout v této souvislosti, nerozpornost, opět problém, konzistentnost. Dobré právo je stabilní - nutný základ právní jistoty. Kvalita práva podmiňuje i naplňování dalších atributů právní jistoty. Obecně jednotlivé prvky právní jistoty tvoří spojené nádoby. Právní jistota je požadavek, který je kladen ústavou na právní řád i na jeho aplikaci. Rozumí se jím takový stav, kdy jsou objektivní a subjektivní právo fyzických a právnických osob dlouhodobě stabilní, jednotné, relativně jednoduché a předvídatelné a je tak naplňováno legitimní očekávání fyzických a právnických osob. V právním systému, který prochází transformací, což bylo třeba u nás po roku 1989, samozřejmě není možné dosáhnout maximální právní jistoty. Často jsou předpisy složité, nepřehledné, rychle se mění. Soudy, úřady rozhodují. Já to tady budu říkat zřejmě při prvním, druhém i třetím čtení, jestli nedojde k nějakému kompromisu mezi koalicí a opozicí. Tento princip třeba brání mimochodem měnit daňové zákony v neprospěch poplatníků během účetního období, měnit podmínky výběrového řízení po zaplacení vstupního poplatku nebo výběrová řízení neodůvodněně rušit a podobně. To znamená, bylo to přímo v rozporu s principem legitimního očekávání. Ale tento příklad byl v podstatě marginální, drobný, proti tomu, jaký hluboký zásah může znamenat tato novela do stavebního řízení a stavebního práva v České republice. Ústavní soud ve svých četných judikátech dovozuje existenci pojmu právní jistota z prvního odstavce článku Ústavy České republiky, ve kterém se píše, že Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodě člověka a občana. Právě v závazku bytí právním státem spatřuje Ústavní soud pramen právní jistoty v Česku, když na základě teoretickoprávních principů vysvětluje, že právní jistota je jedním z neoddělitelných znaků právního státu. Právní jistota neznamená nutně spravedlnost, spíš se jedná o výraz spolehlivosti. Důležitá je v tomto ohledu záležitost právní kontinuity, která bývá narušována zejména při událostech majících povahu historického předělu, jak jsem uvedl před chvílí. Jedině pevný a funkční právní řád umožní, aby byl stát vnímán okolním světem jako spolehlivý partner, což je ve finanční oblasti mimořádně významné. To platí samozřejmě i pro stavební řízení, pro stavební legislativu.
Nemá tak tedy ani reálnou možnost srovnatelnou s možností působit na vlastní orgány, sjednotit výkon přenesené působnosti. Každopádně ovšem uplatnění námitek systémové podjatosti a již i jejich samotné vyřizování jednak neúměrně prodlužuje správní řízení a narušuje právní jistotu účastníků správních řízení s ohledem na četné právní žaloby napadající mimo jiné právě systémovou podjatost. Přitom mimo jiné většina krajských úřadů vidí příčinu problému poddimenzovaného stavu úředníků na některých úřadech ORP právě v neprůhledném způsobu financování jednotlivých agend přeneseného výkonu státní správy. Nelze kontrolovat účinnost využití finančních příspěvků na přenesený výkon státní správy, natož pak zda je využíván v plné výši pro potřeby všech obcí ve správním obvodu ORP. Moderní státní stavební správa se jistě neobejde bez důsledné digitalizace, nezbytné jednotné hardwarové a softwarové vybavení stavebních úřadů však není představitelné v podmínkách stavebních úřadů tvořících součást stovek různorodých úřadů nezbytně autonomních obcí či krajů. Řízení o odvolání proti rozhodnutí o povolení stavby bude mít odvolací stavební úřad vždy povinnost sám meritorně rozhodnout a případně změnit či potvrdit rozhodnutí stavebního úřadu prvního stupně, žádost zamítnout nebo prvostupňové rozhodnutí zrušit a řízení zastavit, přičemž nebude moci zrušit rozhodnutí stavebního úřadu prvního stupně a vrátit mu věc k dalšímu řízení, jak je tomu podle současné právní úpravy. To však může fungovat jedině v podmínkách hierarchické státní stavební správy, jinak by hrozilo přetížení druhoinstančního stavebního úřadu a naopak naprostá neodpovědnost, lehkost pera prvoinstančního stavebního úřadu. Jen stěží lze přece legitimně požadovat, aby druhoinstanční stavební úřad musel vždy sám napravovat chyby prvoinstančního stavebního úřadu, aniž by přitom mohl zasáhnout do jeho řízení. Rovněž takové opatření proti nečinnosti není představitelné v situaci, kdy by mezi prvoinstančním a druhoinstančním stavebním úřadem byl jen velmi volný vztah orgánů územních samosprávních celků. Rekodifikace konečně usiluje též o procesní, ale i především faktické zpřísnění stran odstranění nepovolených staveb. Za stávajícího systému výkonu státní správy je však naopak reálný problém i prostý nedostatek finančních prostředků na výkon rozhodnutí o nařízení odstranění staveb. Veřejný ochránce práv zaznamenal případy, ve kterých stavební úřad sice uložil stavebníkovi pokutu za nesplnění pravomocného rozhodnutí a odstranění stavby, k jeho samotnému právem předpokládanému výkonu však nepřikročili. Přitom je nepochybně povinností stavebních úřadů rozhodnutí při splnění zákonných podmínek nejen vydat, ale právě i vykonat. Jak již bylo uvedeno, nechuť přistoupit k nucenému splnění rozhodnutí často pramení z nutnosti nést nezanedbatelné náklady na náhrady výkonu rozhodnutí. Velký problém krajské úřady spatřují nadále v oblasti úhrady nákladů na zajištění výkonu rozhodnutí, které vydávají stavební úřady ve veřejném zájmu. Toliko pan doktor Kadlečka. Vycházel přitom ze svých mnohaletých zkušeností z aplikací práva a praxe na malých vesnicích i velkých městech. Reagoval tak na svou dlouhodobou spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky. Pan doktor Kadlečka bohužel v srpnu 2020 náhle zesnul, jinak by dnes jistě hlasitě volal proti snaze reformu zahodit a fakticky ponechat současný stav. On tu být nemůže, máme však štěstí, že jeho myšlenky, teze a argumenty ano. To znamená, ani naplnit programové prohlášení vlády. Je tomu tak konkrétně z následujících důvodů. Návrh nového stavebního zákona nadto neusiluje o odstranění spojeného modelu veřejné správy jako takového. Takovýto postup je nadto vůči územním samosprávným celkům jistě šetrnější než opatření aktuálně navrhovaná Ministerstvem vnitra, jako je odvolávání tajemníků obecních úřadů a podobně. Proto je třeba oddělit agendu státní stavební správy od politických a zájmových vlivů územních samosprávných celků a jejich vedoucích představitelů. Dále eliminaci problémů nedostatečné horizontální a vertikální koordinace činnosti stavebních úřadů a s tím spojeného rizika jednotného a nedostatečně odborného výkonu agendy. Například výroční zpráva o stavu veřejné správy v ČR za rok 2017 tak konstatuje, že analýzou údajů o práci stavebních úřadů byla odhalena relativně vysoká míra úspěšně uplatněných opravných prostředků. Odborně ani návrh slovenského stavebního zákona již nepočítá s výkonem přenesené státní správy orgány územní samosprávy. Tento rozsah přináší určité nevýhody, zejména z hlediska přehlednosti kompetenčních a odpovědnostních vztahů. V tomto smyslu by bylo potřebné uvažovat o případném převodu některých kompetencí v přenesené působnosti do samostatné působnosti obcí nebo naopak do kompetence orgánů státu. To platí i v případě vynětí určité agendy ze spojeného modelu.
Já vám děkuji, pane ministře. Eviduji tři faktické poznámky.
Děkuji panu ministrovi Kupkovi za diskusi, ale v zásadě potvrdil to, co jsme říkali. Máme na to zcela odlišný názor. To je naprosto správně. Nevím, co je divného na tom, že to chceme sjednotit. Není vůbec pravda, pane ministře, to, co jste říkal, kolik ušetříme peněz.
Také děkuji. Nyní paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se Klára Dostálová.
Já jsem bedlivě poslouchala. V každém případě tady není žádný spor. Vy říkáte, státní úředníci to nevyřeší, přitom jsou to právě státní úředníci, kteří jsou na těch oerpéčkách, kteří jsou na těch krajích. Budou tady zákony, které už neplatí, a máme se jimi řídit. Budou tady nějaké výklady. To bude takový chaos, který způsobíte. To je to, co mi vadí. Pak sem dáte paskvil, který ani neprošel Legislativní radou vlády.
Já se taky pokusím být velmi rychlá. Cílem toho zákona bylo eliminovat všechny hrozby potenciálního zdržení. Není potřeba si tady vysvětlovat systémová podjatost ano nebo ne. Já bych jenom chtěla hrozně moc dát na pravou míru slova, která tady zazněla. Prosím, nepleťme si systémovou podjatost a podjatost jako takovou. Vždycky, to se nedá eliminovat. To jsou furt jedni a ti samí lidé, jenom budou koncentrovaní pod jednu státní stavební správu.